Teď s tím hrají různé kosmetické hry týkající se třetí sazby DPH. Víme, jaké to mělo důsledky. Budeme se o to snažit aspoň v rámci tohoto zákona. Děkuji za pozornost.
Děkuji, prosím pana předsedu Stanjuru, potom pan poslanec Vilímec.
Chci polemizovat s názorem pana předsedy rozpočtového výboru, že tento návrh zákona je jasný, přehledný a srozumitelný. To není ani jednoduché, ani srozumitelné, a hlavně je to pozdě. V této chvíli je to věc, která má podporu i nás jako opoziční strany. A znovu opakuji, že to má naši podporu. Ale úplně vážně. Ale je to dobře? Jak chceme vyžadovat po daňových poplatnících, aby se na nové povinnosti připravili? A i kdyby to bylo od 1. dubna, tak ten čas je mimořádně krátký. My se chceme vrátit k našemu návrhu, který už jednou Poslanecká sněmovna zamítla, to je třeba připomenout a přiznat. Myslíme si, že možnost uplatnit slevu na manželku či manžela, děti je součástí prorodinné politiky státu a je to nástroj, který má podporu občanských demokratů. Jenom nerozumíme tomu, že ta podpora rodin a podpora dětí by neměla záviset na tom, jakým způsobem se živí rodiče. Tak to přece není. A oni sami si mohou rozhodnout, zda budou platit daně z předem stanoveného základu podle výše příjmů, nebo ne. A už jsem to říkal jednou. Počítejte se mnou. To je v pořádku. Myslím si, že to je věc, na které bychom se mohli shodnout. Tato tři čísla prostě nejdou dohromady.
Přijde mi logické, že by se měla zveřejňovat nejenom samotná smlouva o poskytnutí dotace, ale i smlouvy, na které byly dotační zdroje použity. Pozměňovací návrh 4491, ke kterému se rovněž hlásím. Princip je tedy jasný. Tolik přihlášení se k pozměňovacím návrhům a jejich krátké odůvodnění. Děkuji za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dovolím si jen v krátkosti odůvodnit z důvodové zprávy, protože mě o to požádal během obecné rozpravy. Zákon o registru smluv se nemůže vztahovat na kolektivní smlouvy uzavírané mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi s ohledem na závazky České republiky týkající se svobody sdružování, zejména vyplývající z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se odborově organizovat, dále z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a dále z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Já chci jen říci na závěr, že aplikace zákona o registru smluv se vztahuje ke kolektivnímu vyjednávání a ke kolektivním smlouvám, by vedla k podstatnému snížení počtu uzavíraných kolektivních smluv. Já vám děkuji za pozornost.
Nyní pan kolega Milan Urban.
Děkuji.
Děkuji panu kolegu Urbanovi. Prosím, pane kolego.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Podle poznámek nepadl, a mohu tedy druhé čtení bodu číslo 13 návrhu novely zákona o registru smluv ukončit. Já bych požádal, aby se ke stolku zpravodajů dostavili za navrhovatele poslanec Stanislav Huml a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais. Zároveň žádám, aby pan poslanec Stanislav Huml uvedl návrh skupiny poslanců.
Dobrý podvečer. Týká se to u vojáků i náhrad za bydlení. Nově navrhujeme, aby zdaňovány nebyly. Je to jenom návrat k balíčku úsporných opatření, který byl v tom roce... Takže omlouvám se.
Navrhovaná právní úprava proto celkově upřesňuje podmínky pro fungování a administraci výše zmíněného národního programu. Upravuje postup Ministerstva zemědělství a podmínky, na základě kterých bude možno změnit vydaná rozhodnutí o zařazení do národního programu nebo je zrušit. V neposlední řadě rovněž stanovuje podmínky pro ukládání genetického a biologického materiálu do genových bank a poskytování materiálu z těchto zařízení třetím osobám. Ministerstvo zemědělství je přesvědčeno, že současná právní úprava je pro další administraci a rozvoj národního programu nevyhovující. Pokud by zákon nebyl novelizován, nebyly by například řešeny tři zásadní problémy, se kterými se dnes potýkáme. Toto v praxi není reálně možné, protože počet zvířat na žádosti jednoho vlastníka se může pohybovat i ve stovkách kusů. Novela proto navrhuje formálně zařazovat do národního programu ve většině případů pouze fyzickou nebo právnickou osobu, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete. Povinnost evidence samotných jedinců zvířat, která odpovídají definici genetického zdroje, již potom leží na předmětných chovatelských sdruženích. Za druhé, nebylo by určeno vlastnictví reprodukčního a biologického materiálu, který je ukládán do genových bank, a tím by ani nebyla určena přímá odpovědnost za uchování tohoto cenného materiálu pro jakékoliv využití v budoucnu. Za třetí, Ministerstvo zemědělství by nadále nemělo možnost korigovat v mimořádných případech situaci, kdy v rámci určité genetické linie nebo celého plemene dojde k významné ztrátě genetické diverzity, a to ačkoliv je vyhlašovatelem národního programu, je odpovědné na národní i mezinárodní úrovni za naplňování jeho cílů a poskytuje vlastníkům zvířat a chovatelským sdružením dotace na zachování a využívání genetických zdrojů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji za vaši pozornost.
Kolegyně, kolegové, já mohu pouze uvést, že zemědělský výbor řádně tuto materii projednal a doporučil ji projednat spolu s pozměňovacími návrhy, ke kterým se, věřím, jako garanční výbor následně vyjádří. Víc k tomu asi není třeba říkat.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Hezký a příjemný skoro podvečer. Týká se to plnokrevníka i klusáka. Paternita prováděná u všech zvířat by přispěla k omezení černé plemenitby, která je zejména v chovu koní příliš rozvinuta. Tímto problémem se zabývá i koncepce chovu koní. Pro správný výsledek šlechtění je pak záruka správného původu velmi důležitá. Vzhledem k počtu každoročně narozených hříbat není z hlediska kapacitního i provozního zajištění ověření paternity všech hříbat neproveditelné. Tolik k pozměňovacím návrhům, které předkládám, i důvodové zprávy k těmto pozměňovacím návrhům.
Nyní tedy pan poslanec Bendl v obecné rozpravě.
V čem spočívá podstata tohoto pozměňovacího návrhu?
Podpořme rodiny s dětmi. To je podle mě správný směr daňové úlevy a slevy pro ty, kteří se starají o své rodiny, a nerozlišujme je podle toho, v jakém postavení jsou rodiče, zda jsou živnostníci, nebo zaměstnanci. Myslím, že ale i k mnoha dalším věcem musíme vést debatu, protože ten zákon je poměrně komplikovaný. Byly by na to připraveny účetní softwary, byli by na to připraveni účetní. Ale hlavně by na to byli připraveni ti, kterým zůstane více peněz a zvýší se jim čisté příjmy.
Jestli je ten zákon přehledný, nebo není přehledný - k panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedo. Ano, potvrzuji. To pravda je, to tam takto je. To si myslím, že správné asi není. Je to otázka další diskuse.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Přečtu dvě omluvy, které dorazily. Dnes od 14 hodin do konce jednacího dne se z naléhavých pracovních důvodů, povinností v resortu Ministerstva vnitra, omlouvá pan ministr Chovanec a dále z pracovních důvodů dnes od 15 do 16.30 se omlouvá paní poslankyně Věra Kovářová. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně a kolegové, já mám jen několik poznámek spíš obecných a pak poznámku k novele zákona o místních poplatcích. To je ta obecná poznámka.
Dobrý večer, vážené paní a pánové. Děkuji kolegovi Snopkovi. Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, a to vystoupením pana kolegy Uhlíka. Další je pan poslanec Simeon Karamazov.
Děkuji za slovo. Chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 4433, který je takto uveden v systému.
Děkuji panu poslanci Karamazovi. Nyní pan poslanec Jan Birke. Děkuji panu poslanci Birkemu.
Není to skutečně vůbec jednoduchá záležitost.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní pan poslanec Lukáš Pleticha se svým vystoupením v podrobné rozpravě. Připraví se kolega Josef Uhlík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Děkuji, pane kolego. Prosím, pane poslanče. Já ho tady měl dvakrát přihlášeného, musím to respektovat podle elektronických přihlášek.
Druhý pozměňovací návrh, 4936, ve své úvodní řeči komentoval pan místopředseda Bartošek. Tento pozměňovací návrh je inspirován stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je zcela zjevné, že schváleným zákonem o registru smluv bychom dostali do složitého postavení firmy ve státním, krajském a obecním vlastnictví.
Já vám také děkuji. Žádnou přihlášku nevidím. Nyní tedy zahájím podrobnou rozpravu. Eviduji dvě přihlášky. Připraví se pan zpravodaj Bendl.
Děkuji. V obecné rozpravě jsem oba dva tyto pozměňovací návrhy zdůvodnil.
Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bendl. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Z pověření vlády předložený návrh i v tomto případě uvede pan ministr Daniel Herman.
Děkuji, pane předsedající. Navrhovaný zákon odstraňuje překrývání definice pomocné látky podle zákona o hnojivech a definice přípravku na ochranu rostlin podle zákona o rostlinolékařské péči. K této úpravě se Česká republika zavázala v roce 2014 v rámci řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem je toto řízení zastavit a vyhnout se tak případné žalobě u Evropského soudního dvora. Nově se také upravuje proces ohlášení vzájemně uznaných hnojiv. Více než pětiletá zkušenost se systémem vzájemného uznávání prokázala své opodstatnění v oblasti obchodu s hnojivy. Byly přeformulovány obsahové náležitosti rozhodnutí o registraci hnojiva především za účelem jasného vymezení podmínek, za kterých bude hnojivo uváděno do oběhu. Etiketa nebo příbalový leták hnojiva budou nově obsahovat údaje, které zajistí spotřebiteli podrobnější informace o výrobku. Navrhuje se také nové ustanovení, které zakotvuje podmínky, za kterých je možno letecky aplikovat kapalná hnojiva a pomocné látky na zemědělských pozemcích. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 33. schůzi ze dne 23. června 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji za vaši pozornost.
Já vám také děkuji, pane ministře. Přečtu omluvu.
Obecně podporuji tento návrh zákona. Mluvili jsme o tom i na jednání zemědělského výboru. Velmi bych se přimlouval, aby ministr zemědělství a ministr životního prostředí se dohodli na tom, že nebudeme přísnější, než po nás vyžaduje Evropská unie, jako je tomu v současnosti.
Nikoho nevidím. V tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan ministr nebo paní zpravodajka závěrečná slova. Není tomu tak. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě i podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 50. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Navrhuji, abychom určili poslance Pavla Čiháka a poslankyni Gabrielu Peckovou. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 50. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Chtěl bych vás informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Takže dovolba těchto členů by teoreticky mohla být učiněna již v tom bodě 215, který je zařazen na této schůzi. Prosím pana poslance Koníčka, pokud nejsou vystoupení s přednostním právem.
Tak já chápu, že poslance jiných politických stran nezajímá zavedení odvolatelnosti politiků, takže děkuji, že jste tady zjednal trošku klid. Takže dovolte, abych navrhl zařazení mimořádného bodu na program této schůze Poslanecké sněmovny s názvem Zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků. Minulý týden proběhla republikou vlna rozhořčení nad tím, že vítěze voleb obešly druhé strany a kandidát na hejtmana, který vyhrál volby, se nakonec hejtmanem nestal a občané se cítí podvedeni. Také prezident Miloš Zeman ústy svého mluvčího toto jednání označil za nesportovní a někdy až politicky bizarní spojování různorodých stran do koalic s jediným cílem: vyšachovat vítěze.
Pokud se nesníží hladina hluku, tak asi začnu vyvolávat jmenovitě ty, co hlučí.
Zastánci tohoto projektu často argumentovali tím, že se jedná o významný nástroj v boji proti korupci. Vraťme se ale zpátky k registru smluv. Zde nastává první problém - proč mají v registru smluv uveřejňovat smlouvy firmy, které vlastní stát, a ne soukromé společnosti. Dle mého názoru jsou zveřejněním smluv ohroženy státní firmy na trhu, kde vládne drtivá konkurence v současné podobě globalizace. Registr smluv tedy narušuje rovnoprávnost vlastnictví podle Ústavy, tedy soukromé versus státní. Další problém spočívá v tom, že samotný registr smluv není protikorupční zákon. To má ale svá úskalí, že občan přece nemůže kontrolovat všechny smlouvy, které by chtěl, například smlouvy z oblasti bezpečnosti atd. Nyní přecházím do oblasti, co zachrání občan, když se bude moci dívat, nahlížet nebo listovat v uzavřené smlouvě, která právě bude dána do registru smluv. Já jsem tuto otázku tady pokládal už mnohokrát, dokonce jsem ji pokládal i slavné Rekonstrukci státu. Cituji: "Jsme přesvědčeni, že v takovém případě budou muset veřejně obhájit uzavření takové smlouvy odpovědné osoby a případně vyvodit odpovědnost. Především ale budou takové případy mít preventivní dopad na všechny povinné osoby, jelikož ty budou vnímat veřejnou kontrolu a budou spíše postupovat zodpovědně, hospodárně a podle práva." Jedná se totiž o laický pohled na daný problém. Pokud by tohle chtěl někdo zjišťovat, tak by si musel najmout drahé právní a jiné poradenské služby. Možná lze podat v případě pochybností trestní oznámení. Každý se může rovnoprávně zúčastnit privatizace. Formálně jistě ano, ale realita, jak ukázala praxe, byla naprosto jiná. Takže do registru smluv mohou nahlížet všichni, ale těžit ze získaných informací bude podle mého názoru pouze soukromý kapitál. Nabízí se tedy otázka, jak jednotliví občané erudovaně poznají, že jde o nevýhodně uzavřenou smlouvu. Anebo nejlepší ekonomové, kteří rovněž dělají byznys? Takže komu vyhovuje registr smluv? Položme si tuto otázku na závěr. Proto já podpořím jakékoliv pozměňovací návrhy, které tomu zabrání a z registru smluv budou vyjímat všechny státní, polostátní a jiné firmy.
S přednostním právem pan předseda - to nejde, není otevřena rozprava.
Děkuji. Opravdu se vejdu do limitu faktické poznámky. Já naprosto chápu zakladatele národního podniku Budvar, který nechce dostat svůj podnik do komparativní nevýhody vůči konkurenci, ale chtěl bych to nasvítit z jiného úhlu. Tato skutečnost neukazuje na absurditu registru smluv. Tato skutečnost ukazuje na absurditu faktu, že stát vlastní pivovar. Stát si občané zřizují za účelem výkonu celé řady veřejných služeb, ale určitě ne za účelem toho, aby vlastnil a provozoval pivovary. Pokud se z nějakého důvodu stát rozhodne vlastnit a provozovat pivovar, pak holt zase musí počítat s tou komparativní nevýhodou větší veřejné kontroly. Nemůžu koláč mít a současně ho i jíst. Předkladatel se o to snaží.
Dámy a pánové, pěkný podvečer. Pěkně postupně. Tento pozměňovací návrh byl inspirován stanoviskem Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a již proběhl obsáhlou diskusí ohledně tohoto zákona ve výborech. Rozdílnými povinnostmi bychom založili nerovnost soukromého a obecního či státního vlastnictví a významně bychom poškodili společnosti vlastněné obcemi, kraji nebo státem. Tímto bychom sekundárně poškodili akcionáře a ohrozili výnosy z dividend do těchto veřejných rozpočtů.